Ale povinností státu je bránit se dezinformacím účelově šířeným vládou Ruska, které směřují k našim občanům. Na základě rozhodnutí sdružení právnických osob byly zablokovány domény některých dezinformačních webů. Na této bázi chceme hledat cesty, jak posílit roli kvalitních a profesionálních médií a oslabit vliv dezinformací a dezinformačních médií. Děláme to i formou určitých kampaní.
Já bych vám chtěl poděkovat, protože jste zmínil odpovědi na mou následující otázku, takže děkuji.
Děkuji a pan ministr se již blíží k řečnickému pultíku s reakcí.
Nějakou dobu by to trvalo, museli bychom do toho dát nějaké investice. Ale právě proto, že se jedná o ropovod, který bere jinou ropu než ruskou, to je ta azerská sladká ropa a ta kazašská, tak je to pro nás určitě řešení a cesta, kterou chceme jít.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracejí se na mě občané i starostové z Jihomoravského kraje v souvislosti s řešením problému nedostatku kapacit mateřských škol. Tento problém zesiluje i počet předškolních dětí z Ukrajiny. Proto usilovně hledají nabídku možné dotační podpory. Rozumím záměru a cíli Ministerstva školství, kterým je zajištění dostatečných kapacit pro děti v regionech ohrožených největším nedostatkem kapacit v oblasti předškolního vzdělávání.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní s reakcí pan ministr školství.
Shodou okolností dnes jsem měl jednání s panem ministrem pro místní rozvoj o případném navýšení prostředků do této části nebo do programu, který je zaměřen na výstavbu mateřských škol. Ministerstvo školství pro účely podpory z prostředků IROP vytvořilo datový model zohledňující naplněnost mateřských škol při agregaci na správní obvod obcí s rozšířenou působností. Území s hodnotami skóre nad 6, tedy v těch dotčených zamýšlenou podporou, se potýkají s plošným nedostatkem kapacit pro zajištění zákonného nároku na umístění dítěte do mateřské školy. Tak o tom dále budeme jednat.
Děkuji, pane ministře. A je zájem o doplňující dotaz? Není, čili my můžeme přistoupit k následující interpelaci paní poslankyně Marie Pošarové, která cílí na pana ministra Ivana Bartoše. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Mne by zajímalo: Ty byty byly blokované, že ti lidé na to čekali x let? To je první otázka.
Já vám děkuji za tu otázku, první i druhou. To byla nařízení vlády, která dlouhodobě administruje Státní fond investic, a na jejich základě vznikají nájemní byty pro specifické skupiny obyvatelstva.
Ještě než se dostanu k plynu, tak ještě tady máme jeden klíčový zdroj, a to je jaderná energie, která tvoří zhruba 36 % našeho energetického mixu nebo energie vyrobené v České republice. Tady, pokud jde o energetickou bezpečnost, je zase velice důležité, kdo dodává jaderné palivo. A tady je důležitá zpráva, že do budoucna nebude palivo do Temelína dodávat ruská firma, ale dodavatelé z Francie a Spojených států. A důležité také je říct, že elektrárna Temelín v této chvíli disponuje zásobami paliva na dva roky, elektrárna Dukovany disponuje zásobami paliva na tři roky. Pokud jde o plyn, o tom jsme tu mluvili již několikrát. Tady ta situace je samozřejmě jiná, i způsob obchodování je jiný i legislativa je jiná, takže stát tu má trošku omezenější možnosti než v případě ropy a jádra. Nicméně, vy jste to sám zmínil, v tuzemských zásobnících je dneska asi miliarda metrů krychlových plynu. To není náhoda, ty zásobníky se postupně naplňují. Sám jste zmínil, že to stačí na spotřebu zhruba dvou měsíců, ale podotýkám, v letních měsících. Budeme dělat všechny kroky k tomu, abychom ty zásobníky naplnili dostatečným způsobem před příští zimou tak, aby i v případě zastavení dodávek plynu z Ruska jsme měli jistotu, že tu situaci zvládneme. To ale nemůže stačit a nemůžeme se s tím spokojit, nemůžeme si říct - naplníme zásobníky, ono to nějak dopadne. Nedopadne. My se musíme bavit, a děláme to, jednáme o alternativních zdrojích plynu, o posílení dodávek a zajištění dodávek zkapalněného plynu do České republiky. To taky není úplně jednoduché, protože nemáme přístavy, nemáme úplně přímou možnost budovat terminály, jak to dělají jiné země. Je zde příslib zvýšených dodávek zkapalněného plynu z některých zemí, například ze Spojených států, ale i z jiných zemí. Je to něco, na co se ta evropská energetická politika docela soustřeďuje, a Česká republika tady nemůže stát mimo.
Zeptám se, zda chce pan poslanec položit doplňující otázku? Vidím, že ano.
Já bych se ještě zeptal přímo na konkrétní kroky. Děkuji.
Děkuji za položení doplňující otázky a poprosím pana premiéra o odpověď.
Takže jenom ujišťuji všechny, že děláme strategické kroky a taková rozhodnutí, abychom do budoucna zajistili dostatek plynu pro Českou republiku. Na tu podstatnou část vaší otázky vám ale odpovědět mohu, protože ono je to poměrně jednoduché. Kdyby nastala situace, že by Rusko zastavilo dodávání plynu do celé Evropské unie, tak by to problém byl.
Pane poslanče, máte slovo.
Během německé okupace za to bylo popraveno několik desítek českých vlastenců, které předtím někdo udal. Vážený pane premiére, neinspirovali se náhodou vaši podřízení tímto říšským výnosem?
Nyní má slovo předseda vlády pan Petr Fiala. Pane premiére, máte slovo.
Děkuji. Tak podívejme se na to, co se dělo se zadlužením naší země. To je bohužel výsledek a to nesouviselo s covidovou krizí. Ale jak konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad, 90 % těch výdajů s covidem prakticky nesouviselo. A co tady to extrémní půjčování, utrácení, plýtvání veřejnými penězi způsobilo? No, je to právě v důsledku nehospodárné, rozhazovačské politiky. Není pravda, že nic neděláme pro občany. Pomáháme těm, kteří si pomoci nemohou, to jsou naši senioři. Ano, je to ze zákona, ale my jsme na to dali do státního rozpočtu peníze, 20 miliard, které tam nebyly. My pomáháme těm, kteří se dostávají - na jedné straně důchodci, na druhé straně ti, kteří se dostávají do existenční tísně. A to je důležité, není to jenom příspěvek na bydlení. Zvýšili jsme životní, existenční minimum a děláme další kroky. Takže když se někdo dostane do situace, že v důsledku drahoty nebude mít na svoje živobytí, na chod své domácnosti, tak má možnost díky našim opatřením dosáhnout na pomoc státu. A co děláme teď? To je konkrétní opatření, to každý pozná a to lidem v této těžké situaci pomůže. A to jsem zde nevyjmenoval ani opatření, která děláme a dělali jsme například proti růstu pohonných hmot, což má taky dopad na domácnosti, a řadu dalších kroků, které právě českým občanům pomůže , těm, kteří tu pomoc potřebují, překonat tuto složitou situaci.
Paní předsedkyně, máte slovo.
Ano, určitě je. K tomu zadlužení, pane premiére. Vy určitě víte, že podle Eurostatu jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Dluh, zadlužení za vlád ODS dělá něco přes 16 % HDP, za vlád, ve kterých bylo hnutí ANO a mělo Ministerstvo financí, něco přes 2 % HDP. Zajímavá čísla! NKÚ jsem vysvětlovala x-krát. Co nám vyčítá? Že jsme navýšili sociální dávky?
Pane premiére, máte slovo.
Ano, bavme se o celkovém zadlužení, to je ale jenom jeden aspekt. Právě proto naše vláda postupuje hospodářsky odpovědně.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, srdečně vás zdravím, přeji pěkné odpoledne, a zahajujeme tedy blok interpelací na členy vlády. Nicméně bych nejprve načetla omluvy, které v mezičase došly, a je jich značný počet, tak poprosím o chvilku strpení. Tímto by byly zkonstatovány všechny došlé omluvy. Děkuji za vaši interpelaci. Následuje interpelace pana poslance Igora Hendrycha, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
V kostce se jedná o dotaz, kdy hodlá zajistit finance na dokrytí kapitoly číslo 313, z nichž jsou financovány mzdy a platy zaměstnanců v sociálních službách. Poté již nebudou mít prostředky na vyplácení mezd. A do toho ještě samozřejmě vstoupila energetická krize. Ta 313 je mimo jiné také konstruována tak, aby částečně kryla provoz těchto organizací, a tam také bude chybět poměrně dost prostředků. Jistým paradoxem je, že se zaměstnancům v sociálních službách na platy přidalo, ale jejich zaměstnavatelům se na to mzdy nedaly, respektive prostředky se na to nedaly. Takže jak dlouho chcete zaměstnance držet v nejistotě a kdy ty prostředky a jakou formou je do toho systému dodáte.
Je přítomen - tamhle, byl v zákrytu. Prosím, pane poslanče, jste na řadě se svou interpelací, a pak se připraví pan poslanec Vladimír Zlínský.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, já jsem zachytil teď na zpravodajském serveru iDNES takový zvláštní článek, protože tam byla uvedena nějaká statistická data, že v letošním roce tady máme 147% nárůst tuberkulózy v České republice. Dále jsem zachytil včera článek, myslím si, že to bylo na Novinkách na Seznam.cz
Pane premiére, máte slovo.
Ale jako historik vám musím říct, že to vaše přirovnání je nejenom nepřesné, ale naprosto zavádějící a myslím si, že když bychom ho domysleli, tak je urážkou těch, kteří opravdu trpěli pod brutálním nacistickým režimem, byli vystaveni perzekucím, riskovali svůj život. A srovnávat to s dnešní situací je naprosto nepřípadné a podle mě i velmi nízké. Našim občanům nehrozí vůbec nic. Já jsem tady už v předcházející interpelaci popsal, co a jakým způsobem vláda dělá proti šíření dezinformací. To tam je řečeno. Já nicméně uznávám, že v této souvislosti tato věta je asi nadbytečná nebo není šťastná, takže jsem požádal kolegy, aby to vhodným způsobem upravili, ale to opravdu neznamená ani žádné udávání, ani žádné nebezpečí pro české občany. Každý může říkat, co chce, máme tu svobodu slova. My ale žádnou legislativu v tuto chvíli nezpřísňujeme, my jsme vytvořili pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace, který se má zabývat soustředěnými aktivitami proti šíření dezinformací. Vládní zmocněnec byl nedávno jmenován do čela komunikačního týmu v rámci strategické skupiny jako poradního orgánu vlády a prostě tímto způsobem postupujeme. Každý může říkat, co chce, a tak je to dobře.
Děkuji předsedovi vlády za odpověď. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že ano.
Rozhodnutí nějakého sdružení zastavit weby, které byly označeny za dezinformační, takovým kruhovým důkazem, protože jsou to dezinformační weby, protože se na nich tisknou dezinformace nebo vydávají. Ale nemáte tam žádný důkaz o tom, že to dezinformace jsou.
Děkuji za dodržení času. Pane premiére, máte slovo.
Já se pokusím v těch dvou minutách velmi stručně. To, že vláda toto rozhodnutí vítá a že já osobně ho vítám, to na tom svobodném rozhodnutí nic nemění. Vláda nezakazuje, ani nemohla zakázat, nějaká média, ale v případě těch dezinformačních webů nešlo o média, protože za média se považuje soubor informací připravovaných novináři podle standardních profesionálních pravidel. Maximálně s ním někdo bude nesouhlasit, což se vám možná bude nelíbit, ale tak to prostě v demokratické společnosti je. A to je všechno, co se prostě stane. Tak o to je ta situace dramatičtější, o to víc je potřeba na to poukazovat, o to víc je potřeba se proti tomu vymezovat a o to víc je potřeba s tím bojovat. To je normální postup demokratické země, ale to prostě neznamená, že někdo bude perzekvován za svoje názory.
S další interpelací nyní vystoupí paní předsedkyně poslankyně Alena Schillerová a připraví se i s tou další. Paní předsedkyně, máte slovo.
Setkávám se pravidelně s českými občany, věřím, že i vy, a tento dynamický pokles už nelze nijak ignorovat.
Podporu rozvoje OZE pro sektor domácností má na starost primárně Ministerstvo životního prostředí, které tak činí zejména skrze program Nová zelená úsporám. Aktuálně finalizujeme prováděcí legislativu k tomuto zákonu a zároveň komunikujeme s Evropskou komisí za účelem notifikace tohoto schématu podpory.
Děkuji. Není, čili přikročíme k další interpelaci, a sice pan poslanec Josef Flek. Prosím, máte slovo.
Dále bych se zeptal, jestli přemýšlíte i kromě dvou potrubí, která k nám dovádí ropu, jestli přemýšlíte i nad zavedením třetího potrubí, a později budu pokračovat doplňující otázkou.
Její objem společně s objemy již hotových pohonných hmot skladovaných pro případ krize představují v tuto chvíli více než 94 dnů průměrné spotřeby. Ropovod TAL je však také pro zásobování tuzemských rafinerií z hlediska volné disponibilní kapacity tím úzkým místem, neboť zatímco navazující ropovod IKL má dostatečnou kapacitu pro potřeby obou našich rafinerií, v ropovodu TAL by tyto nové objemy bylo možné dopravovat pouze v některých částech roku, kdy ta spotřeba je nižší. TAL na svém prvním úseku na území Itálie a Německa má kapacitu zhruba 38 milionů tun za rok. Po provozních úpravách navržených námi, Českou republikou, prostřednictvím českého akcionáře ropovodu, společností MERO Česká republika, v projektu, který nazýváme TAL+, lze dosahovat kapacity až 44 milionů tun za rok, což je navýšení o nějakých 6 milionů tun ročně.
Pane premiére, ona navazuje právě na to, co jste teď řekl, jmenuje se pomoc zranitelným. Rozpočet, o kterém hovoříte, byl cárem papíru už v den, kdy byl schválen. Už dnes připouští váš ministr financí, že o desítky miliard ho budete muset navýšit, a za válku se všechno neschová. Takže pojďme k těm zranitelným. Co to je za promyšlenou politiku této vlády? A střední třídě říkáte: Nebojte se, střední třído, klidně chudněte, a až budete hodně chudí, tak si přijďte pro sociální dávky. To jim říkáte.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Ano, zmínila jste jednorázový příspěvek na dítě 5 000 korun. Bude se skutečně týkat - to se bude sčítat - rodin s příjmem do milionu korun. Bude se to týkat dětí do 18 let. Já bych tady až tak neříkal, že jsme nechali na holičkách střední třídu. Tak to mně neříkejte, že je málo! To je prostě pomoc! A řeknu vám to na příkladu. To prostě je částka, kterou ti lidé poznají a která jim pomůže. To také není málo! A zase to řeknu na příkladu. A to je příklad jenom jedné té dávky. Nijak netajím, že to je zákonná valorizace. Museli jsme na ni vyčlenit peníze, to jsme udělali. Vytvořili jsme také možnost pro ty, kteří nemají momentálně na úhradu faktur za energie, aby požádali o mimořádnou okamžitou pomoc. Udělali jsme opatření pro snížení cen pohonných hmot tak, aby to pomohlo jak podnikatelům, tak vlastně všem ostatním.
Děkuji za odpověď panu premiérovi. Byť s ním nesouhlasím, tak děkuji. Určitě to stačit nebude, pane premiére.
Souhlasím s jednou věcí, musíme myslet na střední třídu. A když ještě si k tomu půjčíme ty peníze, tak to zase někdo zaplatí. A zaplatí to ta střední třída! A ano, my si uvědomujeme, že střední třída je zasažena tou situací, která teď nastává.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane poslanče, nesmíte věřit všemu, co přečtete. Je dramaticky větší než na Maltě, dramaticky větší než na Kypru. Je to spíš v horní třetině toho, co je průměr v Evropské unii. Není to dáno tím, že by nebyly očkovací látky, není to dáno tím, že by nebyly hrazené, není to dáno tím, že by nebyl systém očkování dobře nastaven. Úplně si nemyslím, že je nezbytně nutné začít znovu s očkováním v české populaci tam, kde jsme s očkováním skončili. Ten systém je tam poměrně velmi komplikovaný. Tady je potřeba si říct jednu věc.
Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Já bych měl ještě doplňující otázku.
Pan ministr má zájem o odpověď, ještě o reakci.
Moc děkuji za ten dotaz a možnost to vysvětlit. Je potřeba si říct, že státní pojištěnci se podílí na výběrech pojistného minimálně. Je zvláštní, že na Ukrajině je jinak nastavený systém, ale ta péče není horší. Dokonce na některé výkony jsou tam relativně krátké čekací doby a je ten systém spíš nastavený historicky velmi jinak. Je to na dlouhou debatu a rád tuto debatu někdy poskytnu, rád se jí zúčastním.
Nyní přistoupíme k další interpelaci, a sice pana poslance Vladimíra Zlínského, která bude taktéž mířit na pana ministra zdravotnictví.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Prosím také o doložení studií, které jednoznačně vyvrátí možnost vzniku celé plejády ostatních onemocnění, které by dle této odborné publikace mohly v důsledku inhalace nanomateriálu z roušek či respirátorů vyrobených z nanomateriálů vzniknout.
Takže já vás můžu ubezpečit, že se jedná o jednotky bytů, pokud ta otázka mířila k tomu. Úmyslně nehovořím o sociálním, neboť toto je pouze jedna část z toho. My nechceme zapomenout na mladé lidi, na seniory, obecně na prospěšné profese, takže zákon je o vzniku dostupného bydlení.
Prosím, máte slovo.
Tak to je v první řadě. A další, co se týče výstavby sociálních bydlení pro obce. Ale další problém je, že pokud by je měli, tak většinou stát na ně tlačí a stěhuje tam problematické skupiny.
Sleduju situaci jak třeba na Moravě, tak i v Ústeckém kraji, kde skutečně to funguje tak, že nějaká fiktivní firma vydává smlouvu o práci, na základě toho ti lidé se přihlašují v té obci a pak tam žádají třeba o dostupné bydlení. A proto - a já to zdůrazním - my hovoříme o zákoně o dostupném bydlení. To znamená, ekonomicky dostupné bydlení, ať nájemní, či možnost si koupit to bydlení. Mohou tím třeba do regionu dostat nějaké povolání, ať je to učitel nebo třeba lékař nebo třeba stomatolog a podobně.